Takže místo legálního, byť nepříliš líbivého podnikání nám tady vzniká něco na pozadí šedé ekonomiky a kriminality. Proti nelegálnímu hazardu bojuje Ministerstvo financí už dva roky, ale spíš tedy silnými slovy zejména pana náměstka Závodského, v terénu je situace opravdu jiná.
S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj.
Budu postupně reagovat na připomínky řečníků, abych toho pak neměl moc. Co se týče evidence hráčů, to je zase, ano, to je možná diskutabilní pohled. Někteří kolegové na tom trvají a říkají, že to je to nejprogresivnější na tom zákoně. Někdo to bude ne zpochybňovat, ale bude nad tím kroutit hlavou.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Šincl.
Některé se samozřejmě řešily v rámci vnitřního a vnějšího připomínkového řízení. Proto považuji za důležité, aby pan ministr tyto náhlé změny vysvětlil, a rád bych se zeptal i představitelů koaličních partnerů, jestli na ně byli upozorněni a jak tuto náhlou změnu vnímají.
Já se vejdu samozřejmě do těch dvou minut. Ovšem na vládě byla schválena jiná verze, která byla rozšířena: Nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. Registraci nelze provést bez nastavení sebeomezujících opatření atd.
Lze tak očekávat postupný přesun hráčů k tomuto způsobu hraní. Zase bych tady zmínil jistý politický kontext. Vy tady vedete úpornou bitvu, teď mám na mysli vládní koalici, abyste říkali lidem, kdy si mají chodit nakupovat do obchodů nad 200 metrů čtverečních, či nikoliv. Protože ono totiž to je problém. To by znamenalo hlubší analýzu. Tady byste asi měli naši podporu, nicméně chtělo by to analýzu, zda se nepřenese hazard do jiného segmentu. Pokračuji ve stati pana profesora Mejstříka. Jenom komentář k té tabulce nebo závěry. Toto hraní často spadá do šedé zóny. Už jsem tady na problematiku šedé zóny upozorňoval a doufám, že tedy platí ubezpečení paní Hornochové, že cokoliv do Sněmovny přijde, je promyšleno, bude to fungovat a budoucnost bude jenom růžová. Přímým důsledkem tohoto nechtěného dopadu je pak nižší než očekávaný příjem státní pokladny. Zároveň klesá možnost monitoringu a snižování společenských nákladů spojených se vznikem patologického hráčství u rizikových osob. Pokud je cílem snížení společenských nákladů spojených s patologickým hráčstvím, pak by bylo třeba regulaci upravit tak, aby vedla k celkové změně struktury trhu ve prospěch méně rizikových her a snížení podílu šedé zóny jednak z důvodu možnosti lepšího paternalistického dohledu státu nad rizikovým hráčstvím, tak z hlediska eliminací daňových úniků.
Jestli mohu, já vás na chvilku přeruším a budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, abych to snad nezanedbal. Tolik omluvy, které došly, ale ještě nejsou zařazeny mezi omluvami, které byly načteny.
A to, co zde zaznělo jako oprávněná obava, já ji do určité míry sdílím. V případě, že nastavené parametry budou nastaveny špatně a nebude tento zákon notifikován, tak se nám vrátí do Poslanecké sněmovny a budeme se s ním zabývat opakovaně. A já si myslím, že je v zájmu České republiky, aby tato novela byla přijata a notifikována pokud možno bez problému. A znovu říkám, považuji zvýšení daní za regulatorní prvek hazardu, ale je podstatné, aby Česká republika nebyla nahnána do arbitráží. Myslím si, že tento loterijní zákon přes výhrady, které k němu mám, bude přínosem pro tuto zemi a vyřeší otázku hazardu v České republice. Je potřeba si říct, že regulatorní prvky, které jsou zavedeny, povedou k tomu, že se skutečně sníží počet herních automatů v cukrárnách, na benzinkách. Sníží se dostupnost hazardu a skrze hráčskou kartu zamezíme, aby hráčstvím a patologickým hráčstvím byla ohrožena mládež a děti.
Nyní s řádnou přihláškou pan kolega Karel Fiedler. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji panu poslanci Bartoškovi za jeho projev. Nějaké tam jsou. A sněmovního tisku 578 a zákonů souvisejících?
Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvenku. A nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, každá norma, která alespoň trochu reguluje hazard, mám na mysli v prvé řadě výherní hrací automaty, je dobrá a zaslouží si jistě určitou podporu. Bohužel jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování. Jediné řešení je absolutní abstinence. Potvrdí vám to odborníci, stačí se zeptat například primáře Bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. Vidím jakoby snahu vládních poslanců něco s hazardem dělat, ale připadá mi to spíše jako snaha vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme. O snahu řešit podstatu problémů totiž vládní koalici určitě nejde. Jediné řešení je absolutní plošný zákaz výherních hracích automatů, videoloterijních terminálů a jejich internetových obdob. To jsem tady zaslechl v diskusi vládních poslanců, že snad internetový hazard nejde zakázat. To je absolutní nesmysl.
Český sport je tedy financován z několika zdrojů, nejvýznamnějším zdrojem jsou domácnosti, směřují tam peníze z veřejných rozpočtů. Loterijní a jiné podobné hry jsou na území České republiky již od roku 1990 regulovány zákonem o loteriích a k provedení výše uvedeného zákona byly Ministerstvem financí vydány celkem tři prováděcí vyhlášky. Evropská komise začátkem roku 2013 připomínkovala český loterijní zákon a na základě těchto připomínek a především námitek ve vztahu k jednotnému evropskému vnitřnímu trhu nařídila Ministerstvu financí přepracovat návrh nového loterijního zákona. Důvodem námitek Evropské komise byl především požadavek sídla společnosti v České republice a registrace hráčů v kamenných pobočkách. Bohužel, ta přiložená dokumentace takové vysvětlení neposkytuje. Článek 56 Smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje omezovat volný pohyb služeb pro příjemce v jiných členských státech. Vnitrostátní předpisy, které zakazují poskytování služeb loterijních a jiných podobných her povolené v jiných členských státech, omezují svobodu vnitrostátních rezidentů přijímat přes interní služby poskytované z jiných členských států. Rovněž omezují svobodu provozovatelů usazených v jiných členských státech poskytovat služby jiných loterijních a jiných podobných her. Evropské společenství zahájilo řízení pro porušení povinnosti proti značnému počtu členských států v minulosti a neostýchá se k tomuto kroku sáhnout. To, co je důležité, je, abychom si dokázali uvědomit význam zákonných definicí, které nám předkladatel předložil. Prosím ještě jednou, je to velmi varovná připomínka. Ale Hospodářská komora jako instituce, kterou jistě nelze podezírat z nějakého jednostranného politického postoje, je tady přesvědčena, že dochází ke rdousicímu, škrticímu efektu. Ale těžko si můžeme dovolit rozhodnout a říct: Tak uvidíme. Uškrtí se, nebo se neuškrtí. Dosažení cíle v podobě zvýšeného výběru z titulu provozování loterií a jiných podobných her může být efektivnějším způsobem dosaženo rozšířením daňové základny než variací daňových sazeb. A nyní mi dovolte několik připomínek ke konkrétním ustanovením, kde jsme se opět snažili postupovat tak, abychom se přidali k některým připomínkovým místům, abychom neformulovali své připomínky sami, aby bylo zřejmé, že náš pohled má prostě širší míru objektivity. Dokonce jsme si v zájmu této strategie některé vlastní připomínky odpustili, protože je nepokládáme za tak zásadní jako ty, které jsem tady teď citoval a citovati budu. Za zcela principiální považujeme upozornit na nekoncepčnost vynětí turnajů malého rozsahu a spotřebitelských loterií. Ty nejsou zákonem o hazardních hrách vůbec považovány za hazardní hry nejen z regulace zákona o hazardních hrách, ale také z předmětu daně, podle návrhu zákona o dani z hazardních her. Jeho nekoncepčnost je dále podporována souvisejícími právními předpisy, které pro pořádání turnajů malého rozsahu a spotřebitelských loterií nestanoví prakticky žádná pravidla a omezení. Ve svém důsledku tak takto nastavené regulační a daňové podmínky motivují adresáty právní normy k pořádání hazardních her v nikým nekontrolovaných a státem nezdaněných formách. Obě tyto kategorie navíc nepředstavují marginální podnikatelské odvětví, u kterých by podobná exempce mohla být ospravedlněna. Proč zrovna spotřebitelské loterie mají být vyňaty z regulace a osvobozeny od daní? A kladu každému z vás řečnický dotaz a od pana ministra budu pak prosit o odpověď, zda i tady jako v mnoha jiných případech nedochází k jednoznačnému konfliktu zájmů a k nepotismu, který uplatňuje předkladatel vůči byznysu sobě nebo sobě blízkému. Další připomínkou je skutečnost, že z navržené úpravy ani z důvodové zprávy a zprávy RIA není zřejmé, jakým způsobem došel předkladatel ke koeficientu pro pevnou část daně z technických her, konkrétně k určení sazby pro herny a kasina. To je uvedeno, prosím pěkně, v odstavci 4 návrhu. S ohledem na nepřesvědčivé zdůvodnění a v souvislosti s nepodloženým zvýšením sazby u herního prostoru kasin je evidentní, že oproti informacím prezentovaným představiteli Ministerstva financí v závěru loňského roku se navrhuje několikanásobný nárůst daňové zátěže. Není zřejmé, proč by měl herní prostor kasin podléhat právě pětinásobně vyššímu zatížení pevnou částí daně než provozování heren, a to při prakticky totožných požadavcích na příslušné herní prostory v zákoně o hazardních hrách.
Již rok tady čekají zákony, nejenom tento, na projednání, čeká tady zákon na plošný zákaz výherních hracích automatů v České republice, a tady jsem svědkem nějaké komedie, jako by se tady něco regulovalo, a ve skutečnosti se to podporuje. Proto se naše zákony ani záměrně na plénum nedostanou, aby se vlastně ani veřejnost nedozvěděla naše argumenty. Samozřejmě vydělávají jenom hazardní firmy. Takže shrnuto a podtrženo, mým cílem, a dlouhodobým cílem, je, a tento zákon tady ve A doufám, že na tuto habaďúru občané České republiky neskočí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Abychom neblokovali další body, dovolím si navrhnout přerušení tohoto bodu do tohoto pátku v 9 hodin, abychom se mohli věnovat i dalším titulům.
Do pátku do 9 hodin ráno? Děkuji. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Chcete upřesnit tento procedurální návrh, pane předsedo?
Vzhledem k tomu, že budeme hlasovat, tak vás žádám, pokud jste tak ještě neučinil, asi ano, abyste přivolal všechny, a dávám variantní návrh, abychom přerušili tento bod na deset minut.
Přerušení tohoto bodu na deset minut, dobře. Ještě jednou zazvoním a přivolám kolegy z předsálí. Dobře, budeme postupovat tímto způsobem, ale nebylo to rozporováno. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut a pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Dámy a pánové, nedá mi to, abych nezareagoval na svého předřečníka, byť tu není pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím. Byť rozumím té touze, aby hazard z této republiky zmizel a nehrál se, tak je to věc, která se v praxi ukazuje jako nefunkční, bohužel, a v případě, že jdeme, podobně jako je prohibice ohledně alkoholu, tak to vede pouze k tomu, že se rozvíjí nelegální hazard. To jsou věci, které jsou vyzkoušené v praxi. Zneužíváte téma hazardu bez toho, že přinášíte reálná řešení, která budou v praxi fungovat. Prostě tak to je. Bavme se o problematice hazardu, který sám o sobě již je komplikovaný, abychom skutečně tuto situaci vyřešili. Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné věci a to je oblast daní. Všude ve světě daně z hazardu jsou alokovány na zcela konkrétní věci, především na prevenci a léčbu, dále na sport a na kulturu, jako preventivní nástroje vzniku závislostí. Děkuji vám.
S faktickou poznámkou pan kolega Stanjura, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek a potom další přihlášení.
Stejně tak se chci zeptat, proč tam nejsou lidé, kteří jsou v exekuci.
Úprava peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie, výherní hrací přístroje, bingo, kurzové sázky, sázkové hry v kasinech a hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných sázejícími. Povolení provozovat loterie a sázkové hry vydávalo ministerstvo na základě výběrového řízení. Osvobození od daně z příjmu právnických osob všech loterijních společností. Chci říct, že ten hlavní problém bylo, že docházelo k obcházení a že se účelově zakládaly vlastní neziskovky, to je pravda. Hlavní společenský problém bylo zprivatizování části pravomocí, které přísluší pouze správcům veřejných rozpočtů, kteří dostanou mandát ve volbách. U nás to měly loterijní společnosti. Já se někdy hrdě biji v prsa, že jsem byl první ministr financí, který v roce 2011 prosadil zdanění hazardu, což je pravda. V roce 2001 a 2003 došlo k zavedení elektromechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a zavedení místního poplatku. Část výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů byla odváděna přímo obci, která provozování daných zařízení povolila. Už jsem tady o tom mluvil, nechci své argumenty opakovat, abych vás nezdržoval. Za koordinaci na národní úrovni je zodpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které v návaznosti na koncepci státní podpory sportu v České republice každoročně zpracovává a vyhlašuje programy státní podpory a sportu. Obce a kraje jsou spoluzodpovědné za vytváření podmínek pro rozvoj sportu a výstavbu a údržbu příslušných zařízení, zatímco sportovní kluby, tělovýchovný jednoty a sportovní svazy mají za úkol přijmout organizaci sportovní činnosti. Samotná sportovní činnost je v České republice nejvíce ovlivněna sportovními organizacemi, to jsou občanská sdružení, přičemž Česká republika se vyznačuje velkou tradicí spolkové tělovýchovy. Zároveň však dochází k útlumu spolkového života v důsledku snížené aktivity dobrovolníků a nedostatku finančních i lidských zdrojů. Jaký je současný systém financování sportu? Já se panu poslanci Holečkovi omlouvám, on to ví lépe než já, ale řada z nás to neví a myslím, že je potřeba, abychom si to právě v téhle souvislosti uvědomili. Především jsou to samozřejmě veřejné rozpočty. Sportovní svazy část získaných prostředků přerozdělí svým členským sportovním klubům. Sazka, společnost s miliardovým obratem, neplatila daň, platila povinný odvod na veřejně prospěšné účely. Po bankrotu Sazky a změně zákona již loterijní společnosti neodvádí část výnosu ze své činnosti přímo na sport nebo na kulturu nebo na charitu, ale do státního rozpočtu a rozpočtu obcí. Zdrojem je pochopitelně i soukromý sektor. Soukromé firmy a podnikatelé jsou dalším významným zdrojem. Dále mi dovolte formulovat skutečnost, že z návrhu není patrné, zda se pevná část daně aplikuje také na technické hry provozované prostřednictvím sítě internet, či nikoliv. Stejně tak není zřejmé, jakým způsobem dojde k rozlišení a podřazení v současnosti již provozovaných online hazardních her pod jednotlivé dílčí základy daně. Není například zřejmé, zda živá kasinová hra ruleta, jíž se hráči účastní vzdáleným způsobem a jejíž výsledky jsou přenášeny prostřednictvím internetového streamu, bude podřazena pod dílčí základ odpovídající živé hře s odlišnou sazbou než stejná verze této hry, kdy je výsledek hry určován generátorem náhodných čísel. Tento princip je v rozporu s požadavkem na určitost a jednoznačnost daňové právní úpravy. Při případném zachování diferenciace sazeb povede tento systém ke snaze podřadit jednotlivé typy provozovaných her pod režimy daňově nejvýhodnější. Promiňte, jenom technickou vsuvku. Řekl jsem, že definice vkladu podle zákona o hazardních hrách není podle našeho názoru v souladu s popisem vkladu uvedeným v důvodové zprávě zákona o dani za hazardních her, podle kterého se za vklad považuje i jakékoliv plnění odlišné od sázky, které je se sázkou spojeno. V praxi tato disproporce může přinést celou řadu aplikačních problémů. Dále dovolte, abych konstatoval obecně známý fakt nebo požadavek, že pokud je zaváděna nová terminologie, měla by být jasná a měla by se vyvarovat poněkud zavádějících sémantických zkratek. Obě části dílčího základu daně z technických her jsou ze své podstaty pevné, což však není v definicích nutno zdůrazňovat. Základ daně z hazardních her nemůže být poměrný. Obecně je pevný základ daně vyjádřen buď v měnových jednotkách, tedy v korunách, nebo v nějakých fyzických jednotkách, zde v tomto případě se jedná o počet heren. Nedomnívám se, že je to úmysl, více se obávám, že tak, jak bylo ne úplně podle pravidel provedeno vnější připomínkové řízení, tak pravděpodobně došlo k některým nedorozuměním i při vnitřním připomínkovém řízení, neboť si těžko umím představit, že konkrétně legislativní daňový odbor ministerstva by s těmito formulacemi souhlasil. Předkladatel podle Hospodářské komory i podle nás přesvědčivě nezdůvodnil diferenciaci sazby právě v těch hodnotách, které jsou uvedeny v návrhu, ani v jakých jiných. V tomto případě tomu tak není. Pro obce bude určitě zajímavá ta pasáž, která se týká ustanovení paragrafu 7, tedy rozpočtového určení daně. Změna rozpočtového určení výnosu z daně z technických her v neprospěch obcí představuje podle nás zjevnou nespravedlnost právní úpravy.
Prosím pány kolegy, nebudu jmenovat konkrétní hříšníky, aby své telefonické hovory přenesli mimo tento sál.
Předkladatel tvrdí, a mnozí z nás o tom pochybují, že na této úpravě vybere o 5 miliard víc.
Následující část porovnává zdanění loterijních společností s ostatními odvětvími. Společnosti zabývající se loteriemi a jinými podobnými hrami jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty, avšak nemohou si odečíst DPH na vstupu. Za předpokladu, že by loterijní společnosti namísto loterijní daně platily DPH z loterijní činnosti, byla by efektivní daň vyšší než 21 % z jejich přidané hodnoty, protože by musely odvádět daň i za velkou část přidané hodnoty, kterou mají pouze jako vstup. Výhry jsou vypláceny převážně fyzickým osobám, které nejsou plátci DPH. Rozdíl jednoho až tří procentních bodů tak představuje přirážku za způsobování negativních externalit spojených s loteriemi a jinými podobnými hrami oproti jiným standardním odvětvím ekonomiky. To byl můj komentář. Za čtvrté. Ekonomické a socioekonomické důvody pro diferenciace sazeb. Diferenciace sazeb pro různé typy her je žádoucí zejména v případě, kdy určitá skupina her vytváří vyšší negativní externality v podobě společenských nákladů než ostatní hry. Diferenciace sazeb by tedy měla v daňové sazbě zohlednit společenské náklady spojené s existencí negativních externalit tak, aby dodatečné výnosy z daně snižovaly či přibližně kompenzovaly vzniklé náklady. Výše daňové sazby by ovšem měla zohledňovat riziko přechodu do šedé ekonomiky a s tím spojené náklady na kontrolu a eliminaci šedé ekonomiky v oblasti loterií a jiných podobných her. Obecným pravidlem pro efektivnost regulace je její kontrolovatelnost a vynutitelnost. Pro dosažení požadovaného daňovému efektu diferenciace sazeb je tak důležité zavedení adekvátních kontrolních mechanismů a dalších podpůrných opatření. Problematika onshore versus offshore. Již jsem zde o tom mluvil na začátku. To znamená, hráči na internetu mohou velmi rychle porovnat nabídku jednotlivých poskytovatelů a vybrat si tu nejlepší. Pokud by tento systém byl zaveden u nás, znamenalo by to, že v případě neplacení loterijní daně z příjmů ze hry na území České republiky by se jednalo o daňový delikt. Skutečně schizofrenie morální jak vyšitá a danému poslanci bych za tento královský výrok v uvozovkách doporučil přečíst si Ústavu, kde se máte chovat podle svého svědomí. Za druhé. První bod byl identifikace problémů současné právní úpravy. Bod číslo dva - problémy současného stavu a cíle, kterých by mělo být dosaženo. Před hodnocením správnosti nastavení a potenciálu regulace k dosažení deklarovaných cílů uveďme několik statistických dat za Českou republiku. Vřele je doporučuji. Tato struktura je v České republice v porovnání s Evropskou unií výrazně odlišná ve prospěch výherních automatů. Jsou tady odkazy na zdroje. V dalším je uveden i graf jednotlivých druhů her na příjmech v České republice i trendy. Je tam časová řada od roku 2003 do roku 2018, samozřejmě od současnosti dál jsou to odhady. Zde bych jenom na okraj podotkl, že pouze jednou v životě jsem, vlastně krátce po skončení éry socialismu, potkal majitele a provozovatele jednoho kasina a ten mně říkal, že hráče považuje za své pacienty. Možná tuto větu zopakuji, protože ty sumy jsou skutečně horentní.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Snažilo se o to Ministerstvo financí v minulosti několikrát, snažili se o to ministři z různých politických stran. To je pravda. Ale není pravda, že se o to nesnažilo Ministerstvo financí, a není pravda, že se o to nesnažili někteří ministři, včetně premiéra Sobotky, včetně mě v minulých letech.
Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 za dodržení času k faktické poznámce.
Jeden z pilířů je volný pohyb lidí, zboží a služeb. To je ten důvod, proč ten trh musíme otevřít. Je potřeba to spojit s bojem s nelegálním hazardem. Tento zákon umožňuje, aby firmy ze zahraničí se oficiálně registrovaly v České republice, legálně provozovaly své podnikání, byly zde daněny, ale současně tento zákon zavádí účinné nástroje k boji s nelegálním hazardem. To je potřeba také říct. Proto konkrétně já mám takové výhrady k návrhu pana poslance Volného, kde se jedná pouze o zdanění, nikoliv o boj s nelegálním hazardem, protože se v podstatě jedná o to, že nelegálům dáme roční prázdniny a legály ještě o to víc zdaníme. Je to o tom, že každý z lidí této země by měl mít hráčskou kartu. A teď se bavme o tom, jakou by měla mít podobu. Je to především z pohledu online hraní. Je to trh, který je neregulovaný, kam mají přístup nezletilí, mladiství, bez toho, že by byli jakýmkoliv způsobem limitováni. Ale věřte tomu, že to je funkční nástroj, který bude nastavovat pravidla a hranice pro hraní hazardu v této republice. To, o čem se bavíme, je, že ten zákon má v sobě adiktologické brzdy, což je velmi dobře a reaguje to na vědecký výzkum a další poznatky. To je výhoda tohoto zákona, že skutečně reflektuje to, co člověku brání, aby propadl gamblingu.
Pro nezúčastněné bych vám chtěl jenom krátce říci, že skutečně už to byl spíš kabaret než seriózní jednání. Pan kolega Bartošek požadoval písemný důkaz o tom, že tady nehrozí při schválení takovéto novely arbitráž. Takže tady bych skutečně podpořil to, nebo je to tvrzení na podporu toho, co jsem říkal, že skutečně s hazardem v České republice je třeba něco dělat.